Vy jste pro tento rok seškrtali v ONIV skoro o 1 miliardu korun, a přitom z této položky se na škole financuje téměř všechno kromě platů a nákladů na energie.
Vracíme se do obecné rozpravy, pan poslanec Kolovratník. Nevidím ho, píši si nepřítomen, a další v pořadí pan poslanec Mašek.
A z členů vlády se omlouvá: pan ministr Mikuláš Bek z celého jednacího dne z pracovních důvodů, paní ministryně Helena Langšádlová z celého jednacího dne z důvodu zahraniční cesty, Michal Šalomoun od 9 do 12 hodin z pracovních důvodů a Vlastimil Válek z celého jednacího dne z pracovních důvodů. Dnešní jednání bychom měli zahájit následujícími pevně zařazenými body. První má být bod číslo 164, sněmovní tisk 281, návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích; Já poprosím o ztišení, poprosím o ztišení, děkuji. V 13.50 hodin máme pevně zařazený volební bod číslo 132, změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Materiál postupně uvedou paní ministryně obrany Jana Černochová a pan ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Prosím, paní ministryně, můžete se ujmout slova.
Paní místopředsedkyně, dobré ráno. Tak to říkám jenom pro záznam, abych uvedla všechno v souladu s jednacím řádem. Dámy a pánové, ještě jednou dobré ráno.
Ale bude ukončena nejpozději do návrhu státního rozpočtu. Tak to bude příklad nové, důležité, podle mě vynikající investice, ale investor nebude stát, ale statutární město Ostrava.
Paní poslankyně, máte slovo.
Pane ministře, já se omlouvám, možná jsem to neřekla přesně. Já jsem se chtěla zeptat na nové investice. Samozřejmě, když je rozjetá investice, tak ji musíte dodělat. To byste prostě politicky neustál, to prostě není možné. Kdybyste nám ji řekl vy, tak jsme si tady polovinu té diskuse mohli odpustit. Ale opravdu, lidé mají problém s vaším stylem komunikace. Nejsem sama.
Pane ministře, máte slovo.
Já už opravdu jenom kratičce. A věřte mi, že v posledních měsících velmi často slýchám stesky, někdy kritiku, někdy stížnosti, někdy slova podpory. Ta investice prostě byla v nějaké fázi, kdy si ten tým nevěděl rady s tím, jak jej uvést v život. Já jsem k tomu našel cestu.
Děkuji, pane ministře.
Já panu ministrovi Baxovi děkuji za věcnou reakci na moje vystoupení. Já si dovolím ještě zareagovat na pana ministra Stanjuru.
Také děkuji. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. To navíc přišlo ještě v době, kdy už inflace, a hlavně ceny energií začaly raketově stoupat. Ale zde, ani v tomto ohledu, vláda nedělá významné kroky. Tyto náklady, které teď jsou tak významně vysoké, jsou pro mnoho klubů likvidační. Toto snížení se pak projevilo téměř výlučně ve formě zcela nepoměrného seškrtání dotaci na rozvoj a podporu sportu.
Projednávali jsme ji, a to zase doufám, že kolegové potvrdí, projednávali jsme ji, byl jsem u toho osobně, jak s kolegy z opozice v červnu, projednávali jsme ji jak s kolegy z SPD, tak s kolegy z hnutí ANO, kteří mají ve své gesci sport. Podle selskorozumové úvahy víc hlav víc ví a nepochybně nejlepší řešení ve světě, v životě vznikají z konkurence více názorů. Absolvovali jsme jednání s kolegy z klubu SPD.
Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je pan poslanec Robert Stržínek. A mám avizováno z místa ještě, že se hlásí Jan Richter. Tak pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji, paní předsedající, já budu rychlý.
Děkuji za dodržení času. Děkuji za dodržení času. Teď je přihlášen z místa pan poslanec Jan Richter. Máte slovo, pane poslanče.
Ano, máte pravdu ve všem, co jste řekl. Ale bože, to neřeší ty finance, o kterých já tady mluvím. To všechno víme, to jsme si řekli.
Děkuji za dodržení času. Další, kdo se hlásí s faktickou poznámkou, je pan poslanec Karel Haas. Pane poslanče, máte slovo.
Tak ještě k těm financím. To mohu potvrdit, toto jednání proběhlo. To je fakt, to je objektivní skutečnost. Můžete si ověřit u zástupců sportovního prostředí.
Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Paní poslankyně, máte slovo.
Já vám děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, nacházíme se v krizi, to asi není překvapující informace pro nikoho. Tato krize má množství podob. Máme tu také krizi v oblasti bydlení, máme tu krizi společenskou, kde desítky a stovky tisíc občanů mají existenční problémy, bojí se o svou budoucnost. Předložená novela státního rozpočtu, kterou dnes projednáváme, by měla reagovat na výše zmíněné problémy, řešit aktuální situaci, pomáhat občanům a firmám, stát na jejich straně. Současná vláda má oproti nám, když jsme měli covidovou situaci, několik makroekonomických výhod a je potřeba si je tady připomenout. Jednak máme stále nejnižší nezaměstnanost ze zemí Evropské unie, kterou se nám podařilo udržet v době pandemie. Stále máme predikovaný hospodářský růst na rozdíl od doby pandemie, kdy v důsledku bezprecedentní situace ekonomika klesala. Roste také podíl na clu a kapitálové příjmy Ministerstva financí o 1 miliardu korun. Máme peníze z Evropské unie, a to v rekordním objemu, který tady doposud ještě nebyl. Všechny tyto prostředky by okamžitě měly být použity na pomoc českým domácnostem a českým firmám. Uvedu příklad z mého oboru. Cestovní ruch byl odvětvím, které mimořádně zasáhla pandemie. Po této ráně si musíme také přiznat, že změna globální politické situace také zasáhne český turismus jako takový. Asociace hotelů a restaurací České republiky opakovaně apelovala na vládu, aby využila dočasného krizového rámce, který schválila Evropská komise na podporu podnikatelů. Zdůrazňuji, že pokud budeme usilovat jenom o celounijní řešení, pak tento proces bude ještě poměrně zdlouhavý. Konkrétních příkladů bych zde mohla uvést mnoho. To vyvolává samozřejmě mezi podnikateli paniku.
My nechceme na našem území žádná cizí vojska. Je jasné, že je třeba efektivně chránit bezpečnost České republiky, zejména v současnosti a v následujících letech, nejsme ale přesvědčeni, že toto je ten nejlepší způsob, jakým to provádět. To vše navíc v kontextu, kdy jeden členský stát NATO vyhrožuje druhému členskému státu NATO invazí. Mám tím na mysli Turecko a Řecko. Hnutí SPD proto nemůže takto koncipovaný návrh svým hlasováním podpořit.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, paní ministryně, já bych chtěl říci, že účast Armády České republiky na mezinárodních misích je jedním ze tří hodnoticích kritérií jednotlivých členských zemí Severoatlantické aliance a Česká republika je v této oblasti dlouhodobým a spolehlivým partnerem. Je tomu tak i v době, kdy Evropa čelí zásadním bezpečnostním výzvám a je strategickým bezpečnostním zájmem České republiky podílet se na zajišťování mezinárodní bezpečnosti a stability. Rovněž tak není zahrnuta mise EU v Mali s ohledem na situaci v Sahelu a unijní postoj v této záležitosti ještě není jasný, kdy na rozdíl od předchozího mandátu není tato mise zde zahrnuta. Dovolte mi zde také připomenout, že naši spojenci loňskou evakuaci z Kábulu hodnotili velice dobře. Od amerického ministerstva zahraničí, tak i od americké armády, která měla provoz na letišti v Kábulu na starosti, se našim vojákům dostalo velkého uznání. Spolupráce s našimi vojáky na letišti byla jedna z nejlepších a nejefektivnějších. Podobně jako v případě výcvikové mise EU v Mali dochází k přehodnocení dalšího působení v rozsahu zapojených sil a prostředků v Iráku. Pokud dojde k aktivaci těchto vyčleňovaných sil, jejich vyslání se bude řešit také samostatným mandátem. Navrhovaný rozsah působení v zahraničních operacích je opakovaným důkazem naší spolehlivosti a připravenosti i nadále aktivně přispívat k zajišťování mezinárodní bezpečnosti. Návrh rovněž obsahuje umožnění krátkodobého pobytu do 800 vojáků organizace Severoatlantické smlouvy na území České republiky. Chci říct, že nejenom já, ale i hnutí ANO tento návrh podporujeme. Je to i určitá kontinuita i v předchozích obdobích, kdy jsme byli spolehlivým partnerem a byli jsme aktivní v zahraničních misích. Na úplný závěr mi dovolte poděkovat našim vojákům, kteří na zahraničních misích nasazují své životy pro zachování naší i mezinárodní bezpečnosti.
Již nevnímám nikoho, kdo by se chtěl přihlásit, takže končím všeobecnou rozpravu. Takže prosím, pane poslanče. S faktickou chcete?
Krásný dobrý den. A ve chvíli, kdy vy odmítáte pomáhat těmto našim partnerům, tak mě by zajímalo, kdo nám přijde pomoci, nebo jestli nemáme spoléhat na kolektivní obranu, ale máme spoléhat jen na sebe.
Víte, ono vedle pobaltských států je Polsko, které má jednu z největších armád v rámci Evropy.
A ještě jednou se tedy ujišťuji, zda už není zájem vystoupit? Optám se, zda má paní ministryně zájem o závěrečné slovo? Nikoliv, a pan zpravodaj?
Já jsem se podivil nad usnesením vlády, nad tím typem. To mi přijde jako...
Ještě jednou faktická - pan poslanec Mašek. Také děkuji. Než se vrátíme k rozpravě - poprosím pana poslance Turečka - ale přečtu předtím tři omluvy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já bych se chtěl podívat na návrh novely státního rozpočtu na rok 2022 z pohledu kapitoly 329, a sice Ministerstva zemědělství. Zajistíme transparentní hospodaření státních lesů a jejich obchodní politiky s důrazem na ochranu lesa a rozvoj lokálních zpracovatelských kapacit. Já bych samozřejmě nebyl ani optimistou, co se týče důvodové zprávy, ve které se praví, že státní podnik Lesy České republiky už je už je dostatečně stabilizovaný, už bude mít pouze do budoucna zisky. Je to samozřejmě běh na dlouhou trať.
Takže se jim klidně do očí podívejte a klidně se jich zeptejte, proč tu žádost neposlali, když vám to říkali, a proč vám říkali říjen, když ta částka odpovídá zhruba 12 dnům ročního rozpočtu NBÚ.
Já budu reagovat také na paní předsedkyni klubu ANO Schillerovou, vašim prostřednictvím. Ano, paní Schillerová, jenom vy rozumíte úplně všemu. A když už tady mluvíte o těch pozměňovacích návrzích a o stabilizačních příspěvcích, tak se podívejte, jaký stabilizační příspěvek jsem navrhovala já. Já jsem navrhovala mnohem vyšší stabilizační příspěvek a vy jste ho tehdy nepodpořili.
Určitě nerozumím všemu, paní ministryně, to bych si v životě netroufla tvrdit ani myslet.
Další z přihlášených - pan poslanec Lang.
Děkuji za slovo. Já nevím, kdo kde řádil, jak řádil, co řádil. Byla to koaliční vláda. Všechno to spolu souvisí.
Děkuji za slovo. Až 80 % policistů od 1. července přišlo o část stabilizačních příplatků. Ty mají sloužit jako motivace, aby příslušníci v práci neskončili. Druhé - ohledně toho, co se tady pořád hovoří - faktické poznámky. Je to v tom návrhu rozpočtu?
Ale ještě se vrátím k tomu...
Já to zohledním v čase potom.
Ta místa jsou prázdná a žádné peníze na ně nejsou. U policie za neobsazené místo se rozpočtuje nula. Tak to jenom konstatuji, tak to prostě je. Nebo máme mít nejvíc policistů na obyvatele na světě? Opravdu?
Máte slovo, pane poslanče.
Spolková republika Německo jako spolková země má Bayerische Grenzpolizei, to je spolkový stát Bavorsko. To jste ve své podstatě řekl.
Ano, také to vnímám, je tady velký hluk. Velice prosím, kolegyně a kolegové, kdo potřebujete, přeneste svoji diskusi do předsálí.
Od letošního dubna je Česká republika vedoucí zemí mnohonárodního bojového uskupení NATO na Slovensku, čímž výrazně navyšujeme náš dosavadní příspěvek do obdobných aliančních uskupení v Litvě a Lotyšsku. Ty ostatní zahraniční operace jsou KFOR v Kosovu, operace EU IRINI ve Středozemním moři, mise MFO na Sinaji, mise OSN MINUSMA v Mali a na Golanských výšinách. Předkládaný návrh neobsahuje pokračování našeho vojenského angažmá i Iráku a ve výcvikové misi EU v Mali. Politická situace v těchto zemích je problematická a obtížně předvídatelná. V případě výcvikové mise EU v Mali probíhá na půdě Unie diskuse o její budoucnosti. Situaci průběžně analyzujeme a těchto unijních diskusí se aktivně účastníme. Pokud se situace vyjasní nebo pokud najdeme jiné možnosti pro naše budoucí zapojení v Sahelu či širším regionu západní Afriky a v Iráku, předložím vládě a Parlamentu samostatný návrh na podzim letošního roku. Pokud dojde k aktivaci těchto vyčleňovaných sil, jejich vyslání budeme řešit samostatným mandátem. Součástí předkládaného návrhu je také pobyt ozbrojených sil států NATO na území České republiky. V rámci posilování společné alianční obrany totiž bude docházet k potřebě zajistit krátkodobou přítomnost jednotek spojeneckých států na území České republiky i nad rámec běžných přesunů a cvičení. Může se jednat například o krátkodobý pobyt v souvislosti s přelety a průjezdy přes naše území či o vytvoření logistického zázemí pro působení spojeneckých sil podél východní hranice Aliance. Tuto případnou krátkodobou spojeneckou přítomnost na území ČR navrhujeme v počtu maximálně do 800 osob. Z právního hlediska jsou všechny navrhované zahraniční operace v souladu s mezinárodním právem. Navrhovaný rozsah působení v zahraničních operacích je výrazem ochoty a připravenosti České republiky nadále aktivně přispívat k zajišťování mezinárodní bezpečnosti. Děkuji vám za pozornost.
Nyní došlo ke ztišení v sále, takže mohu poprosit, aby pan ministr Lipavský se ujal slova.
Dobrý den, děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Navrhované působení sil a prostředků v zahraničních operacích v letech 2023 a 2024 je výrazně ovlivněno ruskou válečnou agresí na Ukrajině, která se promítá do dalšího posílení obrany východní hranice NATO. Musíme řešit ale nejenom Ukrajinu, ale i též západní Balkán. Proto pokračujeme i v účasti na tamní mezinárodní misi. U těchto protiteroristických misí musíme myslet na bezpečnost a také na to, jak předcházet migračním vlnám. Rezort Ministerstva obrany disponuje dostatečnými kapacitami jak pro zajištění spojeneckých i domácích závazků, tak pro řešení neočekávaných situací. Po rozpravě na výboru pro obranu s členy výboru a zástupci Ministerstva obrany v čele s paní ministryní navrhuji vyslovit souhlas s návrhem textu usnesení.
Dobré dopoledne. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych zde přednesl stanovisko hnutí Svoboda a přímá demokracie k tomuto bodu. V předloženém materiálu nevidíme problém v zahraničních operacích nebo misích pod mandátem Rady bezpečnosti OSN, jako je působení zástupců Armády České republiky na Sinaji, na Golanských výšinách nebo na místech, kde stále hrozí eskalace lokálního konfliktu, jako je třeba Kosovo nebo Bosna a Hercegovina. Problém nemáme ani s vysláním našich vojáků na Slovensko na základě žádosti Slovenska.
Vaše vláda to udělala a výsledek je 900 milionů pryč.
Takže nám se tady říká, že se ty věci dělat nebudou, ale ty věci se pak dělají. A ti policisté dneska mají strach, protože pan ministr udělal ještě pracovní skupinu na změnu zákona v rámci služebního poměru, a všichni se bojí, že se budou měnit výsluhy! A tak jak tady zaznělo, policisté nejsou a nebudou. A je vidět, že už dnes jich řada odchází. Navýšil se stav i finance v rámci toho, aby se konečně mohl zvýšit stav policistů.
My jsme prostě řekli, ať nám předloží ještě nějakou další finanční rozvahu. Pan generál Lang jasně řekl: Nemám obsazenou tabulku svého tiskového mluvčího. Nemáme člověka, který v Bruselu v rámci našeho předsednictví zajišťuje určité bezpečnostní věci. Tři roky jsme se nedostali na zastupitelské úřady vykonávat určité dozorové věci, protože na to nemáme finanční prostředky.
Děkuji za dodržení času a dalším z přihlášených je pan poslanec Ryba, poté pan ministr Stanjura a poté paní ministryně Černochová. Máte slovo, pane ministře.
Nevím, na koho reagoval pan poslanec Ryba. Nevím - já vím, že nám řekne nějakou informaci, ale měl se přihlásit do řádné.
Určitě pozitivně reaguji na splnění slibu, kdy platy nepedagogických pracovníků se budou řešit v září, to skutečně bylo splněno, což kvituji. Problém je jenom ten, že to přišlo až po roce, čili je tam roční skluz. Chápu současnou ekonomickou situaci, přesto podám pozměňovací návrh tak, aby tato částka... A pak samozřejmě také kvituji to, že se našly peníze na řešení problematiky ve školství týkající se uprchlické krize, že to nebude na svých bedrech nosit zřizovatel jednotlivé školy, což také kvituji.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, předloženou vládní novelou se původně schválený deficit ve výši 280 miliard korun zvyšuje na 330 miliard a pokračuje tak i nadále masivní zadlužování státu. Výdaje rostou o 115 miliard, ovšem díky zvýšeným příjmům z výnosu daní bude deficit vyšší pouze o 50 miliard. Je naprosto jasné, že vláda na úspory rezignovala. Ministr financí Stanjura se neustále ohání válkou na Ukrajině a špatným hospodařením předchozích vlád, neboli za vše může Putin a Babiš. Zajisté, dopady války na rozpočet, zejména pak zvyšování cen energií, se ve výdajích státu odráží. Stejně tak rozhazovačná politika předchozí vlády, která ani v dobách nejvyššího hospodářského růstu nejenže nevytvořila žádnou rezervu, ale založila gigantický dluh. Dlouhodobě je totiž neúměrně zatěžován mandatorními, tedy povinnými výdaji. Nebezpečným trendem také je, že mandatorní výdaje dlouhodobě rostou rychleji než příjmy státního rozpočtu. Pokud by stát chtěl udržet vyrovnaný rozpočet, na zbývající výdaje by mu nezbylo ani 100 miliard, což bez půjček nelze zvládnout. Jen za první polovinu letošního roku státní dluh vzrostl o dalších 242 miliard korun na téměř 2 708 miliard, což odpovídá přes 42 % HDP.